Ano, je nutné udělat změnu a důchodovou reformu. Ano, naše cíle jsou krátkodobé.
Pane poslanče, vy to sem pak ještě pošlete.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
To opravdu není férová diskuse Poslanecké sněmovny. A tu vy jste včera vůbec nepřipustili. K panu předsedajícímu jednu poznámku.
To je pravda, nicméně vy jste se mi přihlásil písemnou přihláškou a neměl jsem zaregistrováno, že se hlásíte s přednostním právem. Nebyl v tom žádný záměr. Pan poslanec Jan Skopeček dvě minuty faktická a pak se hlásí pan poslanec Klaus na faktickou.
Já chci také reagovat na kolegu poslance Volného prostřednictvím pana předsedajícího. Bohužel i vaším hlasem jsem se včera nedostal ke slovu. Takže já tu vaši připomínku považuji za naprosto neuvěřitelnou.
Já bych jenom chtěl požádat, už je pátek, jestli byste se mohli věnovat meritu věci, a to jsou důchody.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Bartošek a připraví se pan poslanec Kalousek.
Pane poslanče, já jsem včera položil řadu otázek, položil jsem je slušně a odpověď jsem na ně nedostal. Ono totiž je třeba si uvědomit jednu věc a ta odpověď je poměrně velmi jednoduchá. Jestliže důchodový systém, který je založen na prvním průběžném pilíři, zůstane nastaven tak, jak je, tak do budoucna budeme muset hledat zdroje. Peníze, z čeho se to zaplatí. Standardně to fungovalo tak, že společnost měla dostatek dětí, budoucích plátců daně, a díky průběžnému pilíři se vyplácely důchody těm, kteří byli starší a pro tu společnost pracovali. A společnost jim to zase vracela formou důchodů. Takže to není o tom, že si předplácíme důchody, ale o tom, že platíme důchody, nebo z těch odvodů se platí důchody lidí, co už v důchodu jsou. Demograficky jsme na tom velmi špatně. A jestliže se nespojí důchodová reforma i s řadou silných, ekonomicky silných prorodinných opatření, tak nemá šanci na úspěch. Protože dítě v rodině - není možné, aby bylo sociální problém. My jsme přesvědčeni, že rodiny, které se rozhodnou, nebo partneři, kteří se rozhodnou mít dítě, by měli být motivováni i ekonomicky. Není možné, aby rodina řešila to, zda bude mít na boty, zda bude moct děti poslat do lidušky, anebo zda by měly jet na hory. My jsme přesvědčeni, že lidé, kteří chodí do práce, by měli být dostatečně odměněni, aby toto nemuseli řešit. A k tomu směřuje moje další otázka. A to, aby byli motivováni, že tam, kde je v rodině jedno dítě, chtěli mít děti dvě a tam, kde jsou děti dvě, aby měli děti tři. Vždycky za první republiky se říkalo jedno dítě za mámu, jedno za tátu a třetí pro republiku. Já si myslím, že k tomuto modelu bychom se měli vrátit tam, kde to je možné. A je potřeba si uvědomit jednu věc. Vzhledem k tomu, že stávající koalice řekla, že rezignuje na důchodovou reformu a že bude dělat pouze dílčí změny, dílčí kroky tohoto systému, tak to vnímám jako selhání sociální demokracie, ale současně i jako selhání celé koalice.
Mně by to nevadilo. Veta nenarazila na problém, až teď ve Sněmovně, a já to považuji spíš za rétoriku. Marek Benda, v neposlední řadě, vyjádřil podporu návrhu řešení problému neefektivního projednávání zpráv. Na tom jsme se zase všichni shodli, že některé zprávy jsou úplně zbytečné, a tady ten návrh je pro nás pro všechny. Věřím, že na výborech už to může být mnohem racionálnější, a uvidíme, jak dopadne hlasování.
Děkuji za závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.
Můžeme v klidu, bez časového stresu ve vaší kanceláři diskutovat, co bude opravdu dobré pro všechny a opravdu přijatelné pro všechny, a pak tady ten konsenzus můžeme prohlasovat třeba klidně v prvním čtení. Ale tímto způsobem se konstruktivní debaty nezahajují.
Děkuji.
Vrátíme to ke mně do kanceláře, budeme diskutovat a vrátíme se úplně do stejného bodu, v jakém jsme teď. Které to jsou? Tady už je to větší politika. Tak pojďme do té politiky a pak to tedy zamítněme. Pak to tedy neprojde vůbec. Já na tom nelpím, protože to není jenom moje dílo. Teď už budu zbytečně brečet nad rozlitým mlékem. Takže ještě jednou, prosím o podporu do druhého čtení. Uvidíme, do jaké míry se ten střed vyhrotí, a uvidíme, jak dopadne hlasování.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Farský.
Řeší něco, co je problémem a co je potřeba co možná urychleně, vydáním dalšího předpisu, další komplikací právního řádu, zrušením zaběhlých pravidel, zrušením zvykových pravidel, co je potřeba měnit? Protože když se podíváte, třetí čtení - rozšíření hodin - a já to zopakuji, tento týden jsme měli dvakrát hodiny pro třetí čtení a prostě třetí čtení nebyla, která bychom projednávali. Zatraktivnit interpelace. Když tady promlouváme do zdi k nepřítomným ministrům, tak to skutečně příliš atraktivní není. Ale opět, k tomu není potřeba měnit jednací řád. Nedělejte to. Vy na to tu sílu máte. Samozřejmě. Vy tu většinu máte. Vy to tady převálcujete, tak jako válcujete obsazování mediálních rad v tajných volbách. Tady budete válcovat v tom, že se dá dohromady, ať už to bude v tu chvíli koalice, KSČM, ANO a sociální demokracie, nebo se přidá i SPD, protože nějakým způsobem to zobchoduje za nějaké posty. Prostě tu sílu na to máte. A vy máte pocit, že vám jednou můžeme překážet, tak nás preventivně zlikvidujete dopředu? To není dobře. To není rozumné a to není demokratické.
Prosím pana zpravodaje Bendu, jestli má zájem o závěrečné slovo.
Nehodlám mluvit do dvou.
Skončila vám doba pro faktickou poznámku.
Děkuji. Umí to každý, i malé dítě.
Já jsem tady žertoval, bohužel, o malé účasti členů vlády a mluvil jsem s panem ministrem zdravotnictví. Já přece respektuji. Na to jsem upozorňoval a s nadhledem a s úsměvem jsem říkal, že to je jak na trestné lavici a že pan ministr se usmíval. Neurazil se, kýval hlavou, že má tu službu. A nám by to v zásadě mohlo být jedno jako občanským demokratům, protože tento návrh nám kromě toho prodloužení jednací doby ve středu žádná práva nekrátí. To je třeba poctivě říct. Ale je to útok největšího na ty nejmenší. A to mi nepřipadá demokratické. Bohužel to není výsledkem dohody.
Dobře. Ano. To s tím souvisí. A samozřejmě také ducha Ústavy. Já nevím, o čem se vůbec bavíme a jak nad tím můžeme přemýšlet, že by to mohlo být jinak. My jsme nechtěli urážet Andreje Babiše. My neurážíme Andreje Babiše. My jsme chtěli diskutovat zprávu nezávislé instituce, Nejvyššího kontrolního úřadu, a chtěli jsme slyšet, jak se k tomu staví vláda, a chtěli jsme to slyšet od předsedy vlády Andreje Babiše, který je za to odpovědný. My jsme se chtěli bavit o tom, že se špatně vyvíjí státní rozpočet. Co s tím bude vláda dělat. A chtěli jsme to slyšet od Andreje Babiše, který je za to odpovědný. A my jsme se chtěli bavit o tom, že máme problémy s dotacemi, že se střet zájmů Andreje Babiše řeší na celoevropské úrovni, a chtěli jsme vědět od Andreje Babiše, jak se k tomu postaví. Já myslím, že to je logické, elementární, demokratické.
Děkuji. Pan kolega Kalousek netrvá na své faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Tam se dočtete, že vláda odpovídá Poslanecké sněmovně, že vláda musí žádat o důvěru Poslanecké sněmovny. Já jsem z vašich vystoupení nabyl dojmu, že máte pocit, že vláda je nad Poslaneckou sněmovnou, že se Poslanecká sněmovna musí řídit tím, kdy kdo má čas a kdy se kam rozhodne přijít, a jestli do Sněmovny se uráčí ministři dorazit nebo ne, a že musíte snad čekat na nějaký pokyn šéfa, pardon, předsedy vlády k tomu, jestli jednat, nejednat a co dělat. Poslanecká sněmovna a každý z vás jste suverénem. Doufám tedy.
Tak prosím vás, na co si tady pořád hrajeme? Takže prosím vás, přestaňte být pokrytečtí.
Kolegové Votava a Benda stále čekají.
Předkládá se sem opět další předstírání řešení problému, který ale tím problémem není. Ten problém není v jednacím řádu a v jeho znění. Ten problém je v politické kultuře, která tady probíhá, a v předstírání jakési práce a jakéhosi řešení právě předkládáním takovýchto nesmyslných a zbytečných zákonů.
Ano, pane předsedo. Nyní se přihlásil s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Jsme v rozpravě, faktické poznámky mají přednost. Prosím, máte slovo.
Hezké poledne. Kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, nebo členko , já fakt jenom technickou poznámku na vystoupení kolegy Farského.
Již jsem pouze emeritním předsedou.
Je to skutečně zvyk, pane poslanče.
A také bych chtěl říct, že žádný demokratických klub neexistuje, a poprosil bych zástupce koalice, včetně jejich podporovatelů, aby si to konečně uvědomili. Demokratický klub neexistuje. Děkuji.
Pan předseda Faltýnek zcela jistě ví, že Demokratický blok existoval asi tak dva týdny. Myslím, že to je v pořádku. Já jsem to včera nazval mistrným aktem ministerstva propagandy, směsicí pravd, faktů, polopravd a lží. Na tom si trvám. Minimálně z oblasti dopravy tam zaznělo několik lží, které prokazatelně lze jistě doložit. Za prvé, mnozí poslouchají projevy jinde než tady. Nejsme jediní, dělají to i vládní poslanci, to není vůbec důležité. Včera jsem se ptal: Bavíte se dobře, pane předsedo? Ti se k nám chovali jinak. Takové ty hrátky, kolik tady sedělo, když mluvila paní ministryně... Já nevím. A nepočítám to. My nejsme podřízeni vládě. Jaké prosil!
Pan předseda Vondráček s faktickou poznámkou.
Mně zbývá pět dnů. Kdy chcete tu schůzi? Pan Stanjura mi řekl ne, to ne, to je málo. Já říkám - ve čtvrtek jsou interpelace. Když se ve středu přeruší na pátek, tak to možné je, už se to v minulosti dělalo. Pak jsem zavolal panu předsedovi Michálkovi, jestli s tím souhlasí. Neměl problém. Pak jsem zavolal pana předsedu Bartoška. Zeptal jsem se - nemá s tím problém. A pak jsem to řekl panu Faltýnkovi. Zase - byla velice věcná a konstruktivní debata v rámci té pracovní skupiny. Jsem připraven i na vrácení, na cokoli. Pojďme se bavit o jednacím řádu.
Děkuji. Nic takového tady nebylo. Tady totiž žádná diskuse neproběhla. Nic takového se tu nestalo. Ale prostě ta diskuse neproběhla. Nic takového se nestalo.
Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Svoboda, po něm pan předseda Stanjura a pan poslanec Bělobrádek.
Myslíte, že to prosadila vláda, nebo opozice? Že to byl nástroj pro vládu, nebo pro opozici? My jsme byli proti, protože jsme byli v opozici. Vidíme jenom jeden argument, jednu situaci, v které to můžu použít. A z nástroje, který měl sloužit vládní většině, kterou si prosadila vládní většina, se stal nástroj pro opoziční menšinu. Ne že by za tím nebyla racionální úvaha, pokud by na tom byla shoda s kolegy ze STAN, TOP 09, případně KDU anebo sociálních demokratů, on tam ten rozdíl vůbec není. Já za sebe jsem proti prodlužování jednací doby ve třetím čtení. Nicméně dneska je čtvrtý den na této schůzi, kdy můžeme projednávat zákony ve třetím čtení - středa, pátek, středa, pátek. Kolik jsme schválili zákonů ve třetím čtení za těch vyčleněných dvacet hodin? Myslím, že možná jednu hodinu. Jedna osobní zkušenost. Sociální demokraté nás tady jednou trápili šest dnů a šest nocí v kuse. V kuse. Já jsem se rychle podíval na sjetinu výsledků voleb. A nemyslím si, že je to potřeba. Mám statistiku, kterou jsme dostali na klubu k začátku tohoto týdne, takže to není k začátku schůze. Není na to čas. Beru to jako fakt.
Debata hlavně směřovala k tomu, jak zefektivnit naše jednání, jak zefektivnit práci Poslanecké sněmovny a jak si třeba někdy také usnadnit práci. Návrh zákona obsahuje některé podstatnější změny procesních pravidel. To nejzásadnější, na kterém jsme se shodli, je rozšíření doby pro projednání třetích čtení ve středu až do 19.00, což by výrazně prospělo, co se týče nějaké plynulosti odbavování třetích čtení v Poslanecké sněmovně. Racionalizovat úpravu procedurálních námitek - já tomu říkám menšinové veto, týká se to třeba zařazení nového bodu na program jednání v určitou dobu, nebo kdybychom rozšiřovali třetí čtení na jiné dny. Potom zde byla širší shoda na tom, že je řada mezinárodních smluv, které jsou spíše ekonomického charakteru. Umožňuje se například změna účinnosti návrhu ve třetím čtení. Za tu dobu, co jsem tady, tento problém nenastal, nastal v minulém volebním období. A vzhledem ke kratší době je reálná šance, že by došlo k odpovědi na všechny.
Vážená vládo, vážení kolegové, já se musím ohradit proti slovům jak kolegy Hájka, tak to, co tady zaznělo už z úst pana předsedy Vondráčka. Samozřejmě, naprosto s vámi souhlasím, je legitimní, a my to respektujeme, legitimní právo Sněmovny neschválit navržený program. Ale my jsme taky včera jasně řekli, že ta schůze nebyla svolávána kvůli Andreji Babišovi, ta schůze nebyla směřována vůči němu, ale ta schůze byla svolána proto, že jsou tady jasné, objektivní skutečnosti, ať už je to zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, nebo otázka státního rozpočtu. To jsme si my nevymysleli. Ty zprávy o tom, jak se vyvíjí státní rozpočet, ty jsou dané. To je věc, kdy ti lidé na to čekají. A to jsou věci, které přece netrápí opozici. My jsme tady včera nebyli v pozici opozice-vláda. My jsme chtěli řešit problémy lidí, které jsou reálné, skutečné, objektivní, a to ani kolega Hájek, ani nikdo další prostě nemůže popřít. A jak to bylo nebo nebylo, to ví jenom pan předseda Vondráček nejlépe sám.
Styděl jsem se za ty, kteří takto vystupovali, a rozhodně mi to nebylo příjemné a není mi to příjemné nikdy, protože jestliže chci s někým diskutovat, tak nadávkami se toho asi nedocílí. A tak se nedivte, že dost často, když má být pan premiér interpelován nebo nějak konfrontován, tak nechci říct, že by se vyhýbal, ale pokud má důležitější program, tak se radši věnuje tomu důležitému, než aby se věnoval urážkám, které tady často zaznívají.
Nyní faktická poznámka předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Já se přidávám k výzvě pana předsedy Výborného. Měli bychom tu něco řešit. Já jsem někde slyšel, že snad se ta schůze má opakovat.